Dovolte mi stručnou reakci. Možná si ho příště přečtěte. Tam to všechno, o čem jste mluvila, je. Odpovídá to parametrům tak, jak se zpracovávají státní závěrečné účty. Ale jinak považuji vaše vystoupení za plácnutí do vody. Ptala jste se, kam šly peníze. Tam to všechno je. Investice, zejména dopravní infrastruktura. A já vám říkám, že souviselo, když jsme tyto položky museli posilovat. Takže já si stojím za každým řádkem v tomto státním závěrečném účtu, za každou položkou, za každou korunou, kterou jsme investovali. Byla to investice do lidí, do firem, do ekonomiky, do investic. Ještě celé pololetí roku 2021 byl covid.
Přečtu omluvy.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já se v podrobné rozpravě přihlašuji k návrhu usnesení tak, jak jsem ho tady celé načetla. Pak samozřejmě připomínám, že jakmile bude nějakým stylem prohlasováno, pokud bude přijato, tak tady mám ještě doprovodná usnesení tak, jak pan kolega Ferjenčík je tady načetl.
Jsou už v Evropě země, které se tím vážně zabývají a hledají řešení.
Prosím.
Je to podle nějakých principů, ministerstvo připravilo něco, vedle zákona běží i další kroky, které jsou. Jsme tady pořád ve stejné fázi. Jednoznačně jsou důležitější než tyto ideologické fráze kroky, které ministerstvo musí dělat.
Podotknu, že v 18 hodin máme pevně zařazený bod. Děkuji.
Děkuji za slovo. Z toho Rusko dává 10 miliard mezivládní úvěr, z celého kontraktu 40 % bude zadáno místnímu průmyslu. Varianta, že místo jádra, tím, že nebude, kdo by ho postavil, přejdeme na paroplynové elektrárny, jak se budou zavírat uhelné elektrárny, tak bych jenom připomněl, že výroba elektřiny z plynu je v podstatě ten nejdražší způsob, který můžeme mít, a samozřejmě to zaplatí naši lidé.
Nyní pan předseda Stanjura.
Číňané nejsou schopni postavit v Česku nebo v Evropě jadernou elektrárnu. Nejsou schopni. Podívejte se, jak Rusům jde, respektive nejde výstavba jaderné elektrárny v Maďarsku. Že ty termíny jsou napnuté, to je jasné. Netvařme se, že tady je nějaký souboj, jestli ano nebo ne. Jediný souboj byl o to, zda připustíme bezpečnostní riziko a připustíme, aby se soutěže mohly zúčastnit země, o kterých nevíme, zda by případně nevyužily problémy či výstavbu jaderné elektrárny k nějakému politickému nátlaku na Českou republiku, nebo zda je nepřipustíme. On od nás ví, že v okamžiku, kdy jsme učinili tuto dohodu, že tam nebudou firmy z Ruska a z Číny, že není třeba čekat na novou vládu. Je to na samé hraně. Může se to stihnout, nemusíme ještě křičet, že se to určitě nestihne, ale je škoda, pane ministře, že s tím váháte. Technická stránka dokumentace je přece připravena. Tiše to vyšumělo. Nejedná se o přirozenou inovaci v průmyslu, ale o politická rozhodnutí.
To byla v tuhle chvíli poslední přihláška v rozpravě.
Řekněte mi, zda ta brožura mohla vyjít bez toho, že byste tam byl vyfocen a byl jste v ní vytištěn. Nikdo nerozporuje to, že prevence je potřeba. Nikdo nerozporuje to, že je důležité, aby lidi věděli, jak se mají chránit, co se týká jejich zdraví. Jestli mám správné informace, je to dokonce i tak, že se vyjádřila, že rozesílání této brožury před volbami považuje za neetické. Osobně to vnímám, že VZP byla zneužita v rámci tohoto boje, a celé to ukazuje a vypovídá především o vás, pane premiére, protože celé to chování a způsob zneužití této brožury a strachu lidí o jejich zdraví vypovídá o tom, že jste skutečně hrozbou pro Českou republiku , máte teflonové svědomí a teflonovou morálku. Ty peníze šly použít úplně jiným způsobem ve prospěch zdraví občanů této země. Jednoznačně to ukazuje na to, že jste nikdy nehrál fér a nehrajete fér. A tak, jak se chováte v tomto případě, stejným způsobem se chováte k této zemi a stejným způsobem se chováte k lidem České republiky. Vůbec vám na nich nezáleží. Záleží vám pouze na vašem osobním prospěchu, na vašem osobním zisku. A tato brožura je toho přímým důkazem.
Mám dvě věci. To je první věc. Druhá věc: pojďme to vyřešit prakticky. Myslím si, že by bylo asi řešení, ať se tady nevyhazuje materiál, který byl vytvořen.
Já se vůbec té brožury nebojím.
Jsem přesvědčen, že vás přesvědčí o tom, že ten projekt je dobrý a že je ve prospěch všech našich občanů. Ale já myslím, že bylo zajímavé, co řekl pan Filip. A vy vlastně říkáte, že předseda vlády vlastně nemůže nic, ale to je jedno.
Já s tím mám drobný procesní problém, že ty technické nezazněly v rozpravě. Děkuji.
Takže návrh legislativně technických úprav.
Končím rozpravu. Vy jste tu proceduru vlastně už přednesl před chvílí, já jsem přivolal kolegy. Ptám se, zda má někdo jiný návrh procedury, než přednesl pan zpravodaj? Procedura byla přijata. Prosím, pane zpravodaji.
Takže první hlasování o legislativně technických úpravách, které jsem před chvílí načetl. Stanovisko výboru je doporučující.
Počet hlasujících je stabilní. Návrh byl přijat.
Týká se nadřízeného správního orgánu.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám děkuji a končím třetí čtení tohoto tisku. Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych připomněl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a některé další zákony. Tento návrh zákona zohledňuje dosavadní zkušenosti s novou úpravou přestupkového práva a reaguje na potřeby aplikační praxe.
Poukazujete na opozici, že nic neudělala? Myslím si, že nikdo nemá nic proti tomu, aby vyšla osvětová brožura, ale proč tam je na konci článek a fotka premiéra? Proč tam není silný příběh někoho, kdo prožil onkologické onemocnění, kdo může dát osobní svědectví, motivaci, podporu? Já vás, pane premiére, žádám, a žádám i pana ředitele veřejné zdravotní pojišťovny, ať ta brožura nevychází.
Děkuji, pane předsedající. Mamografický screening, to je výkladní skříň České republiky. To, co provedla gastroenterologická společnost, gastrointestinální onkologie a další kolegové v rámci screeningu kolorektálního karcinomu, je obrovský kus práce. A toto se děje v síti komplexních onkologických center. A já jsem hrdý na to, že jemu, profesoru Vorlíčkovi a dalším kolegům jsem s tím pomáhal za radiologickou společnost jako tehdejší vědecký sekretář. Komplexní onkologická centra v České republice jsou nastavena velmi dobře a to, čím by se mělo Ministerstvo zdravotnictví trápit a čím by se vláda měla trápit, je dobudování komplexního onkologického centra v Karlovarském kraji. To je skutečný problém, aby tam bylo kvalitní komplexní onkologické centrum. Tato tři zdravotnická zařízení velmi dobře a úzce spolupracují a je dobře, že se tuto spolupráci podařilo nastavit, je dobře, že pacienti dostávají tu nejlepší péči v tom zařízení, které se jim věnuje. Byl bych velmi rád, kdyby se vláda a Ministerstvo zdravotnictví opravdu věnovalo prevenci, ale pokud se podíváte na informaci z tisku - a to není informace, která by byla z bulvárního tisku, ale z Mladé fronty Dnes - tak v Liberci otevřeli nedávno ambulanci komplexní onkologické péče, kde dělají komplexní onkologické prohlídky. A to je dobře, že se otvírají další ambulance komplexní onkologické péče. To je velmi dobře. Brožurky vždycky psaly v této zemi odborné společnosti, pokud se týkaly medicíny.
Děkuji, pane předsedající. Je to spíše faktická poznámka, ale nejsme v rozpravě. Nicméně zaznělo tady, že očkování neexistuje, v jednom případě očkování existuje.
Prosím, máte slovo.
Vy jste politik. Ne pan Štěrba? Není to ředitel Bohunic? Vy jste jeho podřízený. Tak o čem mluvíte? To není odborník, podle vás? Kdo tady říká o rušení nějakých center? A to není vaše specializace. Tak řekněte na mikrofon, jakou máte specializaci. A tady je 20 odborníků, kteří tady mají vyjádření. A vy říkáte, že to není odborník? Toto jsou největší odborníci, kteří tady jsou. Pan Štěrba, specialista na dětskou onkologii. Pan Arenberger, ano, bývalý ministr, představte si, má na starosti kůži. Pan Daneš. Pan profesor Cibula, renomovaný světový odborník. Takže vy říkáte, že to oni vydali ten prospekt. Oni, oni jsou součástí toho prospektu. Pan Zachoval, specialista na léčbu nádorů močového ústrojí. Není odborník? Nebo zpochybňujete Ústřední vojenskou nemocnici? Pan Špička - rakovina, hematoonkologické onemocnění. Pan Zikán - gynekologické nádory a dědičné dispozice.
Kdo je proti? Hlasování 46, přihlášeno 168, pro 160, proti nikdo, návrh byl přijat.
Upřesňuji, otisk bude kruhového tvaru. Pozměňovací návrh B nyní budeme hlasovat.
Hlasování 47, přihlášeno 169, pro 165, proti nikdo, návrh byl přijat. Děkuji, můžeme pokračovat.
Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh C pana poslance Jelínka a dalších o zachování povinnosti škol vyvěšovat státní vlajku o letních prázdninách. Výbor doporučuje.
Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro?
Za další máme pozměňovací návrh D pana poslance Brázdila, oprávněnost užití státního znaku, velkého státního znaku, zdravotnickou záchrannou službou, tak jak to bylo v předchozím bodu u hasičů. Výbor doporučuje.
Kdo je pro? Kdo je proti? Prosím.
Výbor doporučuje.
Já vám děkuji, pane zpravodaji, a přednesu návrh usnesení. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám děkuji.
Děkuji.
Tento zákon bude dále upravovat to, že tyto hlásiče budou zdarma svedeny na pult centrální ochrany, kterou provozuje Hasičský záchranný sbor.
Je mi líto, že jednou budu mít předpis na to, jak mám držet tužku. Prosím vás, byla bych ráda, aby tomu tak příště nebylo, nicméně původní návrh je podstatně horší než to, co jde ze Senátu. Původní návrh - předkladatel promine - zapomněl zcela na to, jaké jsou sankce za předjíždění, kdy je to zákonem zakázáno. Ale Sněmovna neposlouchala, protože cyklisté. Všechno mohlo být v rámci tohoto zákona řádně prodiskutováno, nicméně vzhledem k tomu, jak probíhá tato Sněmovna, k tomu nedošlo. a) tohoto zákona. Já sama nebudu hlasovat pro žádnou verzi, nicméně musím toto nahlas říct: Pokud chcete toto podpořit, tak poprosím o senátní verzi.
Ale proto bych chtěl teď, prostřednictvím pana předsedajícího, se obrátit na vás, pane kolego Dolínku. A ptám se, je to metr a půl od centra kola, nebo od jeho lokte? Já jsem z Valachů. Přiznám se vám, předjížděl jsem tento víkend člověka na kole, půl kilometru to trvalo, a přiznám se, myslel jsem na vás.
Pan poslanec Válek, prosím.
Cyklisté samozřejmě jsou účastníci dopravního provozu a jsou samozřejmě v nevýhodě oproti motoristům. Prostě pokud přivezou na urgentní příjem pacienta, který byl účastník dopravní nehody, jeden byl cyklista, jeden byl řidič motorového vozidla, vždycky je na tom hůř ten cyklista. Nemyslím si, prostřednictvím pana předsedajícího, že pan poslanec Holík přišel o kus svého života, když musel půl kilometru jet za cyklistou. A to je cílem tohoto zákona.
My jsme se soustředili pouze na cyklisty.
Dále není nikdo přihlášen... je, pan poslanec Jiří Kobza. Prosím, máte slovo. Návrh byl přijat.
A my jsme to prezentovali. Jsem rád, že se najdou i politici, kteří vnímají tu potřebu pro lidi a nedělají jenom politiku. Vy tady vystupujete teď proti lidem, proti prevenci. Vy vlastně říkáte. Stejně jste vystupovali s covidem. Takže nic nového a já strašně moc děkuji, že jsem tady mohl mluvit 21 minut.
Mám tady taky zároveň štos omluv, takže já je nejdřív přečtu, protože je vidět, že asi diskuse bude delší. Takže od 14.30 do 15.30 se omlouvá pan poslanec Ivan Bartoš z pracovních důvodů. Dále pan poslanec Zdeněk Ondráček se omlouvá z důvodu pracovního jednání mimo Sněmovnu od 16 hodin do konce jednacího dne a ze stejného důvodu se dále omlouvá z jednání zítra na celý den.
Děkuji za slovo. O tom tady přece vůbec nebyla diskuse. Mohli jsme z toho vyjít mnohem lépe za poslední dva roky. To, že jste zajistil vydání brožury, je jistě skvělý počin, že po čtyřech letech tři týdny před volbami vychází vaše brožura o rakovině. To jste nemusel přijít vy jako premiér a zajistit brožuru. To mi neříkejte, že v českém zdravotnictví to nefunguje tak, že by takovéto věci Ministerstvo zdravotnictví neřešilo. Vy přece jste nastavil systém tak, aby nebyl závislý jenom na vás, na vaší invenci, na tom, než vy přijdete s brožurou, ale aby všichni ministři sami proaktivně v těch věcech vystupovali, tak by měl fungovat funkční stát. To vaše vystoupení, se domnívám, že se tak snaží lidi rozeštvat, lidi poštvat proti sobě. Piráti si tady dělají kampaň. Ale to jádro toho, k čemu vystupujeme, je, že vy jste si musel tři týdny před volbami natisknout vlastní fotku na brožuru, kterou rozesíláte za peníze z českého zdravotnictví do dvou milionů domácností. A to zkrátka není fér, to není férová soutěž. A je naprosto správně a naprosto morální, že se proti tomu lidé ozvali, že to kritizují média. Myslíte snad, že by nebylo možné vydat snad tu brožuru bez politické propagace? Pokud tuto věc děláte tři týdny před volbami, tak skutečně musíte počítat s tím, že to bude považováno za politickou propagaci. To vůbec není žádný argument. A když říkáte, že my jsme nic neudělali - my taky máme svoji brožuru. Tam máte spoustu věcí, které jsme udělali, které jsme odpracovali po celé republice, v regionech, naši radní a tak dále. A máme to v nákladech, když vydáme takovouhle propagaci. Takže vy jste říkal, že nejste závislý na státu jako ti, kteří tady sedí v Poslanecké sněmovně. Nekonečně větší částka, kterou vy jste získal tím, že permanentně zneužíváte svoje postavení od A do Z ve všech oborech. A teď jste to akorát potvrdil tím, že tady ještě hájíte svoji volební propagaci za peníze z českého zdravotnictví.
Každý z nás jsme to, myslím, prožili v našich rodinách. Byl to politik, který sloužil a mluvil o těch, pro které to dělá. Vy tady přijdete a říkáte: Já jsem všechno vymyslel.